Bude to taková malá ochutnávka na náš velký nedělní svátek 28. října. Naše země slaví sto let. Za tu dobu se velmi proměnila. Ale pořád je to naše vlast, je to ona masarykovská republika, o které říkám, že vlast není jen území, vlast je především místo v srdci, místo, které by jinak bylo prázdné. Náš první prezident řekl, že státy se udržují těmi ideály, z nichž se zrodily. Ideály první republiky přežily nacismus i komunismus, přecházely z generace na generaci a nyní je na nás, abychom je předávali našim dětem. Je třeba si to stále znovu a znovu připomínat. Pouze takový stát, který je založen na respektu k takovým hodnotám, si zaslouží být nazýván vlastí. Pouze takový stát mohou občané vnímat jako svůj, ne jako něco cizího. Pouze když dokážeme nadřadit tyto společné hodnoty každodenním půtkám, dokážeme zachovat ideály, z nichž se naše vlast zrodila. Za takový stát, který stojí na ideálech humanity, svobody a demokracie, mnozí bojovali a umírali na bojištích první a druhé světové války, v nacistických a komunistických lágrech. A i dnes, kdy doma žijeme v míru, za tyto ideály bojují a umírají naši vojáci v zahraničních misích. Nikdy jim za to nemůžeme být dost vděční. Oni dobrovolně přinášejí tu nejvyšší oběť. Vzpomeňme prosím na jejich rodiny a blízké. Dnes se často, a mnohdy právem, kritizuje řevnivost a osobní útoky na politické scéně, ale ani první republika v tom smyslu nebyla jiná. Prezident Masaryk často nabádal strany k větší svornosti a připomínal, že demokracie je diskuse. Pokud nám o něco jde, pokud chceme něco pro lidi prosadit a udělat, je nutné si to vyříkat. Ale je důležité vědět, že existuje ještě něco nad tím, že kromě rozdílných názorů a subjektivních pravd existuje něco jiného, a to je naše vlast. Jsem přesvědčen, že přes všechnu nedokonalost, přes všechny hádky, přes všechny rozpory všichni nosíme naši českou zemi ve svém srdci. Když o něco jde, když je třeba bránit naše národní zájmy, nakonec se umíme sjednotit. Někdy to trvá dlouho a někdy se nám moc nechce. Nakonec vždy dokážeme odhodit stranická trička a táhnout za jeden národní provaz. Dnes žijeme zřejmě v nejšťastnějším období naší národní historie. Jak už jsem zmínil, jsme povinni zachovat hodnoty naší republiky a předat je našim dětem, zvláště když k tomu máme takové ideální podmínky. Naši předkové častokrát takové štěstí neměli. Co musíme udělat pro zachování našich hodnot a naší svobodné a demokratické vlasti? Pro začátek nic velkého. Už prezident Osvoboditel říkal, že nejdůležitější je drobná každodenní práce. A základem drobné každodenní práce pro demokracii je ochota se nejen poslouchat, ale také si naslouchat. Takže dámy a pánové, dál se hádejme o řešení každodenních problémů, ale snesme názor toho druhého a snažme se pochopit, že i když si myslí něco jiného než my, nakonec mu jde o to stejné - o naši společnou vlast.
Nyní je na řadě pan předseda Ivan Bartoš.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, vládo, občané, s výročím sto let vzniku samostatného státu Čechů a Slováků si připomínáme nejen samotný akt jeho založení, ale zejména ty, kteří usilovali a usilují o svobodnou a demokratickou společnost. Historii naší země ale nepíší jen velcí hrdinové, které známe z učebnic, ale také statisíce, a já věřím, že spíš miliony lidí, kteří bez ohledu na to, zda je doba míru či války, zda je svoboda skutečná či jen na oko, zda je doba dobrá či zlá, žili a žijí své životy v pravdě a spravedlnosti. Své každodenní životy. Lidé, kteří svým každodenním nasazením v životě, v práci, v rodině i společnosti věnují svoji energii a péči nejen svým dětem, ale také svým bližním. Čím více budeme tyto hodnoty uplatňovat sami na sobě, tím méně prostoru zbude pro diktátory a oligarchy. Vyspělá společnost se totiž bez nich obejde. Dokážeme se i bez nich postavit ke svým problémům a problémům všech svých občanů. Od těch nejmenších a nejmladších po ty nejstarší, a to otevřeně, bez předsudků a nenávisti. Přeji nám tedy více spolupráce a méně her na vítěze a poražené. Pravdu každému přejme.
A nyní poprosím, aby za klub SPD vystoupil pan místopředseda Tomio Okamura.
Vážené dámy a pánové, vážení hosté, když připomínáme výročí založení naší Československé republiky, nelze tak bez připomenutí otce zakladatele prezidenta Masaryka, idejí a principů, které do smrti prosazoval. Prezident zakladatel v prvé řadě zdůrazňoval myšlenku: státy se udržují těmi ideály, z nichž se zrodily. Jeho druhé zásadní krédo bylo přesvědčení, že člověčenstvo je organizace z národů, ne ze států. Stát je něco umělého, historického, národ je něco přirozeného. Naši legionáři bojovali a umírali za myšlenku vlastního národního státu, který bude demokratický a sociálně spravedlivý. Pokud kdokoliv z nás chce jakkoliv navazovat nebo ctít oběti mužů a žen, kteří padli za moderní československý stát, musí mít na vědomí, že pokud ctíme oběti všech, kteří za vybudování a následné udržení našeho státu padli, musíme i my bojovat za naše národy, za demokracii a za spravedlnost, a to nejen sociální, ale spravedlnost ve všech oblastech života naší země. Naši legionáři bojovali za suverenitu naší země a pro mne osobně to znamená závazek pro nás všechny potomky a dědice těch, co naši republiku budovali, závaznou povinnost bojovat za suverenitu naší země. Masaryk mimo jiné napsal: Být mezinárodní, neznamená být protinárodní. Věřím, že jako čeští a moravští vlastenci naprosto přirozeně ctíme stejná práva i hrdost všech ostatních národů. Ctíme i právo mít vlastní národní státy v historických hranicích, aniž by to jakkoliv bránilo našemu právu chránit suverenitu našeho národního státu v našich historických hranicích. Úctu k naší zemi, k těm, co ji budovali, bychom neměli projevovat jen formálními veřejnými akty, kladením věnců. Buďme čeští a moravští vlastenci v činech, v každodenním životě nejen o výročích a ústy. Čest a úcta památce těch, kteří za naši republiku, za naše národy bojovali, čest a úcta těm, kteří za naši vlast a její suverenitu položili život.
Děkuji. Je potřeba jim za to nejen poděkovat, ale také vzpomenout, že to nebylo nic jednoduchého. Slavíme vznik Československa a slavíme ho jako Česká republika a jsem šťastný, že ho slavíme společně také jako založení Československa i se Slováky. Rozešli jsme se a možná, že je to příklad pro celou Evropu, že i rozvod může být kulturní. Obrečel jsem to v roce 1992, nevzdal jsem se a byl jsem svědkem toho, jak krok za krokem Češi a Slováci byli schopni budovat svou budoucnost vedle sebe jako přátelské národy. A tak jsem přesvědčen, že Češi, Moravané, Slezané, Slováci jsou národy, které mají budoucnost v celé Evropě, v celém světě. Máme být na co hrdí, protože jsme dokázali vyrobit od špendlíku až po jadernou elektrárnu cokoliv, co jsme si zamanuli. Je potřeba si neklást malé cíle, ale cíle, které povedou naše národy k tomu, že nejen že nevymizíme, že nebudeme odnárodněni, ale že budeme trvalou součástí světového společenství. Jsem přesvědčen, že na to máme a že to dokážeme, když své půtky budeme řešit tady, ale vždycky český národní zájem kdekoliv za hranicemi našeho státu budeme schopni obhájit.
Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, sto let je v moderním světě velmi dlouhá doba a od roku 1918 se změnilo opravdu mnoho. Tím něčím je ideál demokracie. Víra v solidaritu společenství, víra, že stát má měřit každému stejným metrem bez ohledu na jeho pohlaví, rasu, náboženství či názory.
Všechny vás tu vítám. Poprosím, abyste se už usadili na svých místech, případně mi ohlásili, kdo hlasuje s kartou náhradní.
Dobré ráno, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane předsedo. Děkuji za pozornost.
Kdo je proti?
Myslím, že bychom se mohli také shodnout na tom, že to byla svoboda, demokracie, humanismus, které byly základním étosem první republiky při jejím vzniku před sto lety a že na nich stály úspěchy tehdejších osobností, skvělých osobností, ale i běžných lidí, a společné úspěchy celého našeho samostatného státu.
Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Kdo je proti? V hlasování číslo 120 je přihlášeno 166 poslanců a poslankyň, pro 164, proti nikdo. Návrh byl přijat. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut.
Pokud by prošel některý z těch vyšších návrhů, jsou ty další návrhy nehlasovatelné.
Děkuji. Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování.
Já myslím, že návrh H je hlasovatelný v tuto chvíli.
Nejdříve se odhlásíme.
Ta druhá již byla schválena.
Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh byl přijat.
Děkuji.
Návrh byl zamítnut.
Proto se předložila novela insolvenčního zákona. Jak jsem říkal na začátku, mluví se o ní velmi dlouho. Ten leitmotiv pro mě je druhá šance pro více lidí, šance pro více lidí, aby se dostali z osobního bankrotu, z předlužení, ze zadlužení, z dluhové pasti. Některé se snaží ještě více otevřít to síto lidí, kteří se dostanou do té dluhové pasti. Debatovalo se o něm skoro rok, což je velmi dlouhá doba. Sám jsem zvědavý, až ho schválíme, jak se k němu postaví Senát. Nedokážu odhadnout, protože se politické poměry samozřejmě po volbách trošku změnily. Je možné, že se s tím zákonem uvidíme nebo potkáme ještě jednou, pokud ho Senát vrátí s nějakými připomínkami.
Mám tady faktickou poznámku pana kolegy Pavla Blažka. Připraví se pan poslanec Dominik Feri.
Ale není to tak, že by ten stát to nařizoval, jak z toho málem vyplývá. A druhá věc. Ti lidé hloupí nebyli tenkrát. Ale znovu říkám, naprostá většina lidí hloupá nebyla, těmto praktikám nepodlehla, a dokonce ty dluhy splácela. Bavíme se o určité části občanů, kteří podlehli.
Paní poslankyně Valachová bude také reagovat ještě s faktickou poznámkou.
Děkuji.
Kolega Blažek bude také ještě reagovat jednou faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
O to já se nepřu a ani to nehájím. Ale to nebylo tak, že by ten stát někoho nutil, aby do těch závazků vstoupil. Jeden to nabízí, ty nemravné úroky, a druhý, který je přijme. Než nějaký stát řekl: kdokoli si půjčí, vždycky musí platit tolik a tolik. A budu se opakovat. A nebavme se o tom, že to bylo všecko způsobeno nějakými nemravnými úroky a podobně. Ale byly potřeba minimálně dvě strany - ten, kdo půjčuje, a ten, kdo ty podmínky přijímá.
A ještě jednou paní kolegyně Valachová s faktickou poznámkou.
To uzná asi každé malé dítě. A o tom je právě zákon o oddlužení. Je to zákon, který je moderní, který mají země v Evropě i ve světě, ať jsou pravicové, nebo levicové.
Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně, kolegové, ctěný zákonodárný sbore, sto let od vzniku samostatného Československa, sto let novodobé moderní státnosti. To je to, co dnes asi každý, kdo v této zemi žije, v těchto dnech prožívá, na co myslí. Vystihuje právě onen přesah státního útvaru, který cítím. Těchto sto let symbolicky jako svátek patří nám všem. Patří nemnohým z nás, kdo se narodili v roce 1918 nebo třeba i dříve a prožili svůj život v této zemi či s touto zemí, ale také většině z nás, kteří se sta let nikdy nedožijí. V těchto významných dnech je potřeba si připomenout ty, kteří svůj život obětovali. Právě proto, aby příběh, který začal v roce 1918, mohl pokračovat a měl smysl. Když už jsem se zmínil o smyslu, přestože sto let podobně jako jiná významná výročí je potřeba slavit, ohlížet se a bilancovat, myslím si, že právě v těchto dnech bychom nejvíce měli myslet na naše blízké, na naše předky, na ty, kteří jsou nám nejbližší nebo na ty, kteří pro každého z nás jsou nějakým způsobem důležití, protože v těch sto letech našeho státu vykonali něco, na co máme právem být hrdi. Ten smysl tvoříme, s Tomášem Garriguem Masarykem řečeno, v každodenní drobné práci. Smysl právě spočívá v kontinuitě každodenní poctivé práce. To je a bude ta červená nit, na které jednotlivé historické milníky jsou jen většími či menšími uzly.
Prosím nezapomínejme na ně. Nezapomínejme na jejich rodiny a na jejich blízké. Zaslouží si naši úctu. A také nezapomínejme, za co tito stateční mužové a ženy bojovali a bojují. A ani ty tři poválečné roky nebyly obdobím plné demokracie. Oslabování demokratických stran je vždy spojeno s oslabováním demokracie jako takové. Máme svobodu, máme demokracii, naše bezpečnost je zajištěna jako nikdy v historii. Musíme bojovat s extremismem, s nenávistí, s rasismem, ale také se sobectvím, lhostejností k druhým, s korupcí. Musíme bojovat s populismem, demagogií a lží. My dnes podobně jako za první republiky zažíváme ekonomický úspěch. Zničení či znevěrohodnění demokratických institucí, jakým jsou parlament a strany, policie, soudy, svoboda vyjadřování a nezávislá média, vede k zkáze morálky, ztrátě bezpečí a nakonec i k úpadku prosperity. Držme se tedy ideje, která stvořila a stále tvoří náš stát, ideje demokracie. Jak řekl Masaryk, demokracii dělají demokrati, lepší demokracii lepší demokrati. Buďme tedy nejen demokraty, ale lepšími demokraty a oslavme společně důstojně 100 let naší republiky.
A poprosím o slovo pana poslance Pavla Bělobrádka za klub KDU-ČSL.
Myslím, že si musíme také připomenout to, že Československá republika vznikala za situace, kdy Československo bylo státem mnohonárodnostním, státem, z kterého Masaryk chtěl udělat takové Švýcarsko, kde bude politický československý národ, který bude obsahovat Čechy, Němce, Slováky, Maďary, Poláky a další národnosti. A k tomu ideálu vždycky musíme tíhnout. Všechny ty oběti nesmějí být marné. Demokratické instituce bez obsahu se stávají jenom prázdnou slupkou. My teď máme úplně jinou situaci. Jsme začlenění v NATO, v Evropské unii a z tohoto hlediska musíme také daleko více využívat možností, které máme. Masaryk i Havel dali naší republice mezinárodní rozměr a jsem přesvědčen, že přesto, že ani jeden nebyl neomylný, přesto, že ani jeden se nevyvaroval chyb, přesto nám musejí být pořád vzorem. Ovšem mezi moderním nacionalismem a humanitou bývá, jak říkal Masaryk.
Návrh byl zamítnut. Ukončuji tento jednací den.
Já nyní bez závěrečných slov po dohodě končím všeobecnou rozpravu. Přistoupíme k rozpravě podrobné.
Hlásí se k odkazu 28 října 1918 a oceňuje úspěšné úsilí představitelů naší země vedoucí k založení samostatné Československé republiky. - Považuje demokratický charakter státu, na jehož základě byla první republika postavena, za základní pilíř moderní České republiky. - Navrhuje, aby toto výročí posloužilo k posílení národní hrdosti a ambicí České republiky patřit mezi nejúspěšnější země světa."
Končím podrobnou rozpravu a nyní přistoupíme k hlasování. Dovolte mi přečíst omluvu pana ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka, který se omlouvá po celý dnešní jednací den z pracovních důvodů. Dále chci přečíst zrušení omluvy pana poslance Martina Kolovratníka z dnešního dne. Ptám se pana navrhovatele, zda má zájem o vystoupení před otevřením rozpravy Pan ministr má zájem. Já vás všechny poprosím o klid v sále.
Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dostáváme se ke třetímu čtení návrhu zákona, který má za cíl řešit problém nadměrného zadlužení až předlužení nezanedbatelné části občanů České republiky. Aby se zapojili do standardního fungování společnosti. Všem moc děkuji za debatu nad touto právní úpravou, za čas nad ní strávený a moc prosím o podporu tohoto návrhu i ve třetím čtení.
Otevírám rozpravu, do které se jako první hlásí pan zpravodaj Jan Chvojka, který má přednostní právo v tomto bodu.
Je to tak, pane předsedo. A já jsem za ni rád. Je potřeba říci, že tento institut oddlužení, nebo jak říkají někdy nesprávně média osobní bankrot, pomohl desetitisícům lidí, kteří se dostali do dluhové pasti. Prostě nebyl institut, který by jim pomohl se z té dluhové pasti vymotat.
Vážené dámy, vážení pánové, já bych nejdřív rád podpořil na rozdíl od předřečníka tu složitě vyjednanou novinářskou výjimku, která tam je jako jeden z pozměňovacích návrhů, a pak bych se chtěl vyjádřit ještě k jednomu pozměňovacímu návrhu. Připomínám, že pozměňovací návrh podpořili například zástupci Svazu průmyslu a dopravy, Národního centra bezpečnějšího internetu nebo České rady dětí a mládeže zastupující téměř všechny významné mládežnické organizace. Snížená věková hranice stanovená tímto pozměňovacím návrhem bude platit v nejvíce zemích Evropské unie. Například se jedná o Irsko, Dánsko, Estonsko, Belgii, Finsko, Švédsko, Lotyšsko, Španělsko, Portugalsko, Velkou Británii, nebo i dokonce konzervativní Polsko.
Také děkuji. A prosím pana poslance Michálka. Máte slovo.
K tomuto návrhu J výbor nepřijal stanovisko, to znamená, není tam překážka tomu, abychom to teď na jednání Poslanecké sněmovny mohli podpořit. A já věřím, že to pomůže systémovější úpravě Úřadu pro ochranu osobních údajů i práva na informace.
Také děkuji. Poprosím sněmovnu, aby v těch probíhajících jednáních tady byli poněkud tišší. Máte slovo.
Vážený pane předsedající, kolegové, kolegyně, vážená vládo, dovolte mi se jenom krátce vyjádřit k pozměňovacímu návrhu, který si klade za cíl řekněme spojit na jednom místě právo na informace a také ochranu soukromí. Je to pozměňovací návrh Jakuba Michálka. A je bezpochybné, že se jedná o správný systémový přístup. Nakonec jenom drobná poznámka.
Tím jsme vyčerpali řečníky přihlášené písemně.